Já chci žít v Evropě, chci žít v České republice. No to je snad nejhorší, co může být. Podle něj je třeba se ptát, zda jsou navrhovaná opatření skutečně efektivní při omezení migračního toku do Evropy. A kolik přišlo minulý rok do Evropy migrantů? Tady vám přečtu článek: Německo překročilo kapacity v přijímání migrantů, tak přibývá násilností. Německo je plné a jeho schopnost přijímat další imigranty se snižuje. Chybějí peníze, ubytování. Představitelé 16 spolkových zemí naléhají na vládu v Berlíně, aby situaci řešila, ta zase tlačí na zbytek Evropy - no, to je ono - aby jí od části migrantů v rámci azylové dohody ulevil. Nadšení ale není velké. Tyto počty je třeba snížit, dodává s tím, že pokud se problém nevyřeší, čeká Německo kolaps. Podle spolkového Ministerstva vnitra se počet útoků za letošní první čtvrtletí oproti loňskému zdvojnásobil. Zpravidla se jedná o žhářství a ublížení na zdraví. Podle levicové političky Clary Büngerové vše začíná hesly Německo je plné a končí rasismem a násilím v ulicích.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 70. schůzi Poslanecké sněmovny, všechny vás na ní vítám. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka. Nevidím, že by se hlásil někdo s návrhem ověřovatelů. Tedy zopakuji, že jsou návrhy na pana poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka. Kdo je proti? A já konstatuji, že jsme ověřovateli 70. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Berkovce a poslance Pavla Žáčka. Pan poslanec Kohajda ruší svoji omluvu. A já vás nejdříve seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium a požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Za druhé navrhujeme zařadit do návrhu pořadu bod Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to do bloku Volební body. Toto pořadí by platilo pro celý jednací týden v případě projednání pevně zařazených bodů. Zítra, tedy ve středu 28. června, pak zahájit jednání body z bloku Zákony - třetí čtení, a to v tomto pořadí: bod 106, sněmovní tisk 366, novela zákona o provozu na pozemních komunikacích; bod 109, sněmovní tisk 423, novela zákoníku práce; bod 107, sněmovní tisk 371, návrh zákona o preventivní restrukturalizaci; bod 108, sněmovní tisk 372, novela insolvenčního zákona. A informace na závěr, že na minulých schůzích Proto si je prosím škrtněte, o tomto není potřeba hlasovat, nebudou součástí schváleného pořadu schůze. To je z mé strany vše. Nyní prosím, aby se vyjádřili k pořadu schůze paní poslankyně a páni poslanci, kteří o to mají zájem. A už je tady několik přihlášených. Pak následují ostatní poslanci bez přednostního práva. Proto nejdříve poprosím pana předsedu Výborného o předložení jeho návrhu a vás, kolegyně a kolegy, prosím o ztišení. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Pan předseda Okamura navrhuje, abychom pevně zařadili bod číslo 27, sněmovní tisk 8, zákon o referendu, a to dnes jako první bod. Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Zahajuji hlasování o tomto navrženém pevném zařazení. Vnímám, dostaneme se k tomu. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Zlínský k hlasování, předpokládám.
Děkuji za slovo.
Nyní je to návrh pana předsedy Okamury, abychom bod číslo 24, sněmovní tisk 5, zrušení soudních exekutorů, zařadili pevně jako třetí bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh? Poslední návrh pana předsedy Okamury byl, abychom pevně zařadili bod číslo 28, sněmovní tisk 9, tedy poslaneckou novelu zákona o sociálních službách, jako čtvrtý bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Návrh k transparentnosti rozpočtové politiky České republiky. Děkuji. Návrat k transparentnosti rozpočtové politiky České republiky. Zahajuji hlasování k zařazení tohoto bodu na pořad schůze. Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Pan předseda Babiš dále navrhuje nový bod s názvem potvrzení vlády, že nikdy nebude souhlasit se zrušením jednomyslnosti v Evropské unii. Ptám se, kdo je pro?
Protože pokud se tak nestane, nemá tu tato vláda co dělat, protože překročila ten největší mandát, a to je mandát, který vzešel z voleb. Protože jak strany koalice SPOLU, tak STAN ministra Rakušana tohle před volbami odmítaly a s tím je i lidi volili. A já říkám, že já osobně pro ni ruku zvednu.
Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní ministryně Černochová.
Já děkuji, paní předsedkyně, za ta slova. Asi to je málo, já se s vámi o to, paní předsedkyně, nechci přít. Měla jsem pak ještě jinou možnost. My jsme nenavyšovali počet lidí na tiskovém. A mám dva náměstky, nemám tři náměstky. Takže ano, já tuhletu kritiku z vaší strany připouštím, že ta komunikace v některých ohledech mohla být masovější. Je to opravdu záležitost hlavně i třeba veřejnoprávních médií, ve kterých myslím , že poslední měsíc bylo těch rozhovorů na téma DCA několik.
Děkuju vám. Hezký večer, dámy a pánové. Kolegyně, kolegové, já se budu jenom velmi stručně držet faktů, ona tady většinou už velmi přesně se k tomu vyjádřila paní ministryně Černochová. Za prvé. Jedná se o prezidentskou mezinárodní smlouvu. S touto prezidentskou mezinárodní smlouvou logicky musí vyslovit souhlas obě komory Parlamentu. Jedná se o smlouvu spojeneckou, která vždycky ze své podstaty dává exkluzivitu nějakého vztahu a bezpečnost České republiky logicky ze své podstaty posiluje. Ano, tahle smlouva nedává žádný mandát k tomu, aby tady vznikaly nějaké základny, a sama o sobě neznamená, že na naše území k nějakému dočasnému pobytu mohou vstoupit cizí vojáci. Ne na základě této smlouvy. Je to rámec pro větší bezpečnost České republiky, je to posílení naší bezpečnosti. A myslím si, že opravdu strašení tím, že se tady něco pro naše občany zhoršuje, že se dostávají do nějakého stavu, kdy tady opět budou dočasně pobývat vojska nebo podobně, je prostě v téhle chvíli zbytečné. Já schválně chci ten proslov mít co nejstručnější, jenom ze zopakování těchto nejdůležitějších fakt, a já naopak plně doufám, že bezpečnost České republiky se posílí. A ano, my jako vládní koalice jednoznačně říkáme, že země Severoatlantické aliance jsou našimi spojenci, protože my jsme Severoatlantická aliance, a že samozřejmě Spojené státy americké jsou naším zásadním spojencem v tom globálně nebezpečném světě. Takže možná se někde pod těmi všemi slovy vede tahle zásadní diskuse. A prostě tuhle linii naše vláda určitě nikdy žádným způsobem zpochybňovat nebude. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji.
Ano, snaží se vysvětlit dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy a vůbec to nedopadá dobře. Protože lidé jsou vyděšeni a lidé vládě nevěří. Normální je přece to, že v rámci politického klání my například tady jako opozice vyhledáváme chyby, chybky koalice, snažíme se vás načapat u nějaké nepravdy. Jenomže ono je to dneska v té situaci, že zoufale hledáme, kde vaše vláda řekla nějakou pravdu. Takovou míru lží a takovou míru dezinformací, kterou šíří tato vláda, jsem tady nezažil za poslední desítky let. Tato vláda lhala prakticky ve všem. Vzpomínáte si - nebudeme zvyšovat daně. Mimořádná situace, řeknete, že nastala. Zvyšují se všechny daně. Nebude se zasahovat do letošní valorizace důchodů. Nedopustíme konec aut na spalovací motory. Hlasovalo se pochopitelně pro. Nebudeme bojovat za rozšíření počtu emisních povolenek. Hlasovalo se pro. Snížení počtu emisních povolenek, čili růstu její ceny. A můžeme dál pokračovat - lži ohledně ruského plynu, taxonomie, Babišovy drahoty a tak dále. Tady nejde, paní ministryně, o chyby. Ty by asi každý pochopil. To se stane každé vládě notabene v tomto období. Tady jde o to, že tyto lži ti lidé prostě neodpustí.
Další velký problém je, po kom chceme, aby tyto děti vzdělával. My to chceme po běžném pedagogovi. Ne po speciálním pedagogovi. Já si dokážu představit asistenta pedagoga, absolventa střední pedagogické školy, který to vystuduje, bude mít základní znalosti o pedagogice, speciální pedagogice a všechno, co s tím souvisí, a takový asistent bude skutečně tomu pedagogovi ve třídě plnohodnotnou pomocí, spolupracovníkem a skutečným pedagogem. Navíc se mluví o tom, že asistenti pedagoga stojí příliš mnoho peněz, že těch peněz se nedostává. To znamená, že i to, co se říkalo pedagogům, že peněz je dostatek a asistentů bude, kolik budou potřebovat, tak i tento slib nějakým způsobem začíná pokulhávat. Neustále slyšíme, že my, opozice, jsme populisté. Já v tomto směru populista nebudu. Inkluze jako taková se dneska ze dne na den zrušit prostě nemůže. Proč se nemůže zrušit? Pak bychom mohli najet teprve na nějaký smysluplný systém. Interpeloval jsem bývalého ministra školství, posílal jsem podnět i na Českou školní inspekci. Znova zopakuji, zákon v tomto směru, školský zákon, snad ani křišťálově srozumitelnější být nemůže. Tam je jasně psáno: propagace politických stran a hnutí a jejich programů je nepřijatelná. Srozumitelněji už to napsat prostě nelze. Takže to si dokážu nějakým způsobem připustit, že ten by mohl do těch škol docházet. Druhá taková výjimka, kterou si dokážu představit, je ministr školství, což je celkem logické. Ministr školství, je to přesně jeho rezort, otvírá slavnostní zahájení školního roku a podobné oficiality, to znamená, pokud do škol dorazí ministr školství, nevidím v tom problém. Proč já neustále na to apeluji? Protože jsem sám dlouholetý učitel. Já vím, že prostě je nepřijatelné, abych já do té školy přišel prostě, protože jsem ta závadná strana, ta špatná strana. Ale proto já to neříkám. Já chci, aby ten zákon byl jednoznačně prosazován, padni komu padni. Politika do škol nepatří. Navrhnu takové jednoduché řešení. Pokud politici mají pocit, že mají potřebu té mladé generaci něco říci, není problém. Já to vidím skutečně jako zásadní problém, jako pravidelné porušování zákona, které se tady nějakým způsobem usídlilo jako běžně zavedená praxe. Za mě ale velice špatná praxe. A tečka a padni komu padni. A to by byl můj druhý bod toho programu.
Děkuji. Nyní tedy přihlášený pan poslanec Radovan Vích a následuje pan poslanec Sládeček.
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Navrhuji předřadit projednání bodu číslo 73, tedy sněmovního tisku 258, jako první bod dnešního pořadu schůze Poslanecké sněmovny po již pevně zařazených bodech.
Čili naše orgány nebudou vědět, kdo k nám ze Spojených států přišel, kdo u nás pobývá a kdo tam případně zase odešel. Smlouva jde až do takových detailů, že pokud DPH nebude umět odečíst prodejce, stát ho americkým vojákům následně vrátí. Takto v uvozovkách výhodně ji pro nás paní ministryně a její podřízení vyjednali. V tomto případě to absolutně neplatí. Žádná z těchto stran nesdělila občanům, že plánuje takto zásadním a nedůstojným způsobem omezit suverenitu České republiky. A hlavně tato smlouva nezavazuje jen současnou vládu. Pokud by tomu tak bylo, tak ji může příští vláda třeba s účastí hnutí SPD za dva roky v klidu vypovědět. Po dobu deseti let má být smlouva nevypověditelná a pak je zde ona jednoroční výpovědní lhůta. Mimochodem něco podobného platí i pro změnu migrační politiky Evropské unie, kterou nedávno předběžně odsouhlasil za podpory premiéra Fialy ministr vnitra Rakušan. Muselo by tomu předcházet vyjádření občanů v celostátním závazném referendu, protože jde o dalekosáhlé omezení české státní suverenity přinášející navíc významná bezpečnostní rizika. Takovéto typy smluv mají být předmětem všelidového hlasování vždy a za všech okolností. K tomu však současná slabá vláda, která nemá na prvním místě své existence a své agendy české národní zájmy, nemá odvahu - a já to chápu. Nehledě na to, že silná a hrdá vláda by takto pro Českou republiku ponižující smlouvu nikdy nepodepsala. Současná vláda ovšem není ani silná, ani hrdá, ani suverénní, ani česká. A svoji neschopnost a nekompetentnost v oblasti správy státu a katastrofální výsledky své činnosti v oblasti rozpočtové, hospodářské a sociální politiky se snaží zakrývat poklonkováním Evropské unii a Spojeným státům americkým a překotným plněním jejich pokynů, dokud ještě obývá Strakovu akademii. Já doufám, že to už naštěstí nebude dlouho trvat.
Než dorazí k pultíku, načtu tři omluvy.
Já si dovolím jenom reakci. Takže včetně územní suverenity a uznání suverenity obou stran. Vazalská smlouva. Byl to Viktor Orbán, který ji tam prosadil. Proč to neudělalo? také ji nevypovědělo do dneška. Dovolím si jenom ještě doplnit. Předseda SPD tady říkal, že bude hlasovat, jeho slovy, proti základnám, nikoliv proti DCA, o které dneska jednáme. Díky.
Děkuji. Nyní se s přednostním právem hlásí paní ministryně Černochová.
Děkuju, pane místopředsedo, já se pokusím odpovědět postupně na to, co tady zaznělo. DCA říká, že po vzájemné dohodě a se souhlasem České republiky budou moci američtí vojáci působit v některých českých vojenských zařízeních a prostorech, jejich seznam je v DCA uvedený. Všechna zůstanou českými vojenskými zařízeními a prostorami, i když se s Američany domluvíme, že si v jejich rámci... Chcete znát odpovědi? Takže jejich seznam je v DCA uveden, všechna zůstanou českými vojenskými zařízeními a prostorami. I když se s Američany domluvíme, že si v jejich rámci zřídí například sklad náhradních dílů nebo nějaké komunikační centrum, tak se pořád bude jednat o vojenská zařízení Armády České republiky, která budou využívat čeští vojáci, respektive američtí vojáci je budou využívat společně s těmi českými. Samozřejmě že ne. To není účelem této smlouvy, od toho máme právě Severoatlantickou smlouvu.
Prostě svoboda slova podle vlády platí jen pro jimi povolená slova. A to už se také děje. A to je něco dost děsivého. Na závěr si dovolím odcitovat několik výstupů z velmi zajímavého nedávného průzkumu agentury SANEP - Svoboda projevu a nové formy cenzury. Více než polovina Čechů se podle tohoto průzkumu bojí otevřeně vyjádřit své názory a má pocit, že se vrací cenzura. To je 33 let po listopadu 1989, který se nesl i ve znamení návratu k lidským právům a svobodám včetně svobody projevu, katastrofální a alarmující výsledek. Více než dvě třetiny dotázaných se domnívají, že nepravdivé informace šíří především vládní politici. Téměř 60 % zařadilo mezi šiřitele dezinformací veřejnoprávní média. Lidé se bojí nejčastěji vyjadřovat k migraci a covidovým otázkám, jak už jsem řekl, a je častá obava právě o to, co se bude dít, když vyjádří svůj názor. Výsledky průzkumu rovněž naznačují rozpor mezi názorem veřejnosti a kroky, které podniká současná Fialova vláda v oblasti omezování svobody projevu a cenzury. A to samé platí i o eurounijní jourovské cenzurní legislativě. Průzkum současně průkazně vypovídá o tom, že svoboda projevu představuje pro českou společnost jeden z nejdůležitějších prvků demokracie, což je povzbudivé. Tři pětiny respondentů uvedly, že se již s nějakou formou cenzury setkaly. Více než dvě třetiny občanů se tedy domnívají, že hlavním šiřitelem dezinformací v naší zemi je vláda Petra Fialy. A je na tom mnoho pravdy, stačí si pustit předvolební i nedávné výroky vládních představitelů o tom například, že v žádném případě nikdy nezvýší daně. Dámy a pánové, navrhuji zařadit tento bod pro jeho závažnost jako první bod programu této schůze. Konkrétně se jedná o zákaz propagace a šíření nenávistných ideologií - nejenom hnutí, jak je tomu nyní, což je náš dluh směrem k odstranění nedostatků platné podoby a úpravy zákona, která neřeší otázku veřejného šíření ideologií propagujících nenávist ke skupinám osob na základě jejich rasy, pohlaví, víry, národnosti či jiných společných charakteristik.